Takže možná pro nás celkem zajímavý vzor. Systém bude řízen na úrovni obce. Dne 21. března vláda souhlasila se zvýšením jednorázového příspěvku na energie pro lidi s příjmy kolem úrovně sociální pomoci na 800 eur, dříve to bylo 200 eur.
Máte slovo, pane poslanče.
A další a další problémy. Takže nemyslím si, že zrovna tímto by to bylo řešitelné. To, že vláda momentálně není kompetentní řešit tyto energetické problémy, to vidíme denně.
Děkuji za slovo. Budu velmi stručný stejně jako kolega Vomáčka. Celý život pracuji v zemědělství. Rvalo mi to uši a prostřednictvím pana předsedajícího prosím pana kolegu - rostliny se pěstují, zvířata se chovají.
Děkuji, pane předsedající. Já se co nejsrdečněji omlouvám. Přiznám se, že rozdíl mezi chovem a pěstováním mě provází už od základní školy, kdy jsem začínal mít přírodopis, a stále se to se mnou vleče. Děkuji za upozornění.
Děkuji, pane předsedající. Já tady slyším vedle sebe, že se zákon neřeší. Pane kolego, neskákejte mi do řeči, ano? Jestli mi chcete něco říct, tak až domluvím! Nemusíte tu být, jestli vás to nezajímá. My všichni se tu i tímto návrhem, který tu dnes projednáváme, snažíme vládě pomoci a snažíme se tu situaci řešit. Přirovnala bych to tak trochu k příběhu ze zdravotnictví. S každou promarněnou vteřinou šance na další kvalitní život klesá. Proto je logicky mou snahou mu tu pomoc poskytnout co nejlepší a co nejdříve. Ten pacient se srdeční zástavou je teď bohužel Česká republika.
Také jsme dospěli k tomu, že jsme zrušili neomezený počet společností poskytujících úvěry. A teď je tady otázka, zda a v jaké formě a v jakém rozsahu k tomu přistoupit i u obchodníků s energiemi. Nebudu teď říkat, jestli je to plyn, elektrika, teplo, tak to asi není. Jenom pro vaši informaci, ještě na začátku dubna bylo 14 000 domácností evidováno u dodavatele poslední instance. Jsem k tomu číslu velmi opatrný, protože pak jsem i sledoval, že někdy se jedná třeba o druhé domy, rekreační chalupy, chaty a tak dále, kde si ti lidé ani neuvědomili, že vlastně mohli být z jiného okresu a měli jiného dodavatele a nevěděli, že se mají přihlásit a jak to funguje. A já předpokládám, že se stalo to, co se stalo u té společnosti dodávající energii elektrickou, že si někdo zahrál se spotovými obchody, jednoznačně. Jinak to nemohlo být. Pak zde padá jedna otázka a na tu odpověď ani nechci. Je standardní dávat tu podporu v rámci toho, že ta firma si vytvořila vlastní problémy? Jestli to nebude bráno, a mohlo by se to stát, že to jiná firma podá k ÚOHSu jako nedovolenou podporu? To je zima, krutá zima a tak dále, a tak dále. Ale při té situaci, která je na trhu, může opravdu docházet k té situaci, že ti dodavatelé elektrické energie by mohli odpojovat. Budeme to muset udělat. Pochopitelně ty dlouhodobé zdravotní problémy jsou na potvrzení lékaře. A dále, pokud máte doma děti mladší šesti let. Zimní přestávka je období, ve kterém je pozastaveno řízení o vystěhování nájemce, který neplatí nájemné a neplatí energie.
Mohu dát samozřejmě příklady i z jiného oboru, než je stavebnictví, a to například potravinářství. Podstatnou část jejich nákladů tvoří plyn, na kterém pečou pečivo, a samozřejmě pšenice. Když sečteme tyto dva nárůsty s dalšími, dostali jsme se k meziročnímu zvýšení zhruba o 75 %, tak jak o tom hovoří ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý. Samozřejmě možností je nahrazení plynu elektřinou. Kam až to může jít, to samozřejmě nikdo neví. Zatím to jde částečně na vrub pekárenských společností, nicméně čím déle bude tato situace trvat, tím více budou muset skutečně přenášet ceny na spotřebitele. Hlavním cenovým tahounem je teď drahý plyn a k tomu obava, co by se stalo, kdyby ho Rusko přestalo dodávat do Česka. V tuto chvíli je plyn skutečně nenahraditelný. Nahradit ho elektrickými pecemi je velmi obtížné, protože spotřeba energie je obrovská. Jak říká pan Hlavatý, před měsícem jsme objednali tři elektrické pece, abychom dokázali pokrýt alespoň 40 % naší produkce. Standardně máme osm plynových. Je třeba ale seriózně dodat, že v případě odstřižení Česka od plynu by o něj pekárny okamžitě nepřišly. Patří totiž do kritické infrastruktury, která ho dostává prioritně, nicméně je jasné, že zvyšování cen energie a potenciální možný výpadek plynu je potřeba řešit.
Ale bohužel tak to nebylo a vlastně se z toho stal obchodní derivát, a to je cesta do pekel vždy. A to tady máme dneska. Neměl nic společného s válkou na Ukrajině. Reagovali jsme na to. A já znova oceňuji své kolegy z hospodářského výboru, my jsme o tom diskutovali. Ve Velké Británii dokonce umírá až 40 000 lidí na podchlazení v důsledku nedostatku elektrické energie v zimě. A já vím, že pan ministr Síkela pracuje na nějakém speciálním tarifu. Speciální tarif ministr Síkela zmínil počátkem února. A to je taky otázka, zda to bude relevantní, bude to pravdivé a tak dále. Když je to plošné, je to jednoduché. Když je to cílené, je to složité. Ve Francii je dnes energetickou chudobou ohroženo zhruba 5 milionů domácností. Systém spravovali sami dodavatelé, kteří na to měli vyčleněné speciální sociální zaměstnance. Dodavatelé dostávali data od sociálního úřadu, nicméně museli upravit IT systémy včetně zabezpečení osobních údajů. Systém byl částečně financován z určité platby za elektřinu, tak jako u nás je financováno OZE. Tento je zasílán měsíčně a lze jej použít na úhradu účtu za energie, ale také na zlepšení energetické náročnosti domácnosti. Tak oni skutečně našli v tom systému nějakou díru a prodávali to takovýmto způsobem.
Je to jednoduché.
Děkuji za slovo. Nejdřív bych chtěl zcela výjimečně souhlasit s panem místopředsedou Bartoškem. Žádné jiné věci by se neměly projednávat. To bylo jenom k tomu.
Myslel jsem, že nějaký protinávrh zazní. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Ivan Adamec. Pane poslanče, máte slovo. Poprosím všechny, kteří se nechtějí věnovat projednávanému bodu či vedou diskuze na jiné téma, aby opustili pokud možno sál a utišili se.
Děkuji, vážený pane předsedající. Fakticky se tak vytváří podmínky pro pokračování podpory výroby elektřiny a tepla z biomasy do konce letošního roku. Vláda se zavázala těm podnikatelům, že to tak bude a že budou moci dále dostávat podporu z veřejných zdrojů. Bohužel se tak nestalo a stát se nemohlo, protože Evropská komise prostě ty dokumenty nevydala. Dopady na veřejné rozpočty nebo na státní rozpočty žádné nejsou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji tímto 20. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím jenom o ztišení, budeme hlasovat v tuto chvíli. Pokud by byl jiný návrh samozřejmě, a já se tedy táži, jestli má někdo nějaký jiný návrh? Nyní tedy přistoupíme k hlasování o ověřovatelích - pan poslanec Oldřich Černý a pan poslanec Michal Zuna. Konstatuji tedy ještě, že ověřovateli 20. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili pana poslance Oldřicha Černého a pana poslance Michala Zunu. - A ruším tímto omluvu pana poslance Ivana Adamce, zřejmě došlo k chybě, takže pan poslanec Ivan Adamec tady je. A současně ruším omluvu paní Jany Pastuchové. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, poprosím nyní o ztišení. Znovu vás žádám zdvořile, prosím o ztišení. Rád bych sdělil jednu důležitou informaci.
Domácnosti dostanou kompenzaci nákladů na energie ve výši 150 eur, což je částka, která bude zdvojnásobena pro ty, kteří to významně potřebují. Kromě toho se studují schémata vrácení daní pro soukromý sektor a také snížení daní a poplatků. Dne 20. března 2022 oznámil ministr financí a ministryně pro klima a energetiku dotace na energii v hodnotě 2 miliard eur včetně snížení daní a kompenzací zaměstnanců ve snaze zmírnit zátěž rostoucích nákladů na ekonomiku. Vláda také nabídne podporu společnostem s tím, že odloží některé platby daní a poskytne 250 milionů eur na investiční podporu, která má pomoci snížit energetickou závislost na ruském plynu. Týká se to domácností, týká se to tepelných čerpadel. Jde o to, aby tržby zůstaly na konstantní úrovni, spíše než aby se zvyšovaly spolu s cenami energií. Vláda také zakázala jednostranné změny energetických smluv. To je velmi zajímavé. Vláda navíc poskytne každé domácnosti šek na 100 eur a zavede další snížení poplatků pro rodiny s nízkými příjmy. Rozšířený sociální tarif z vyhodnocení jednu z pěti domácností je tedy prodloužen do 30. září. Belgický premiér dále uvedl, že Belgie se ujme vedení v prostoru prosazování stropu pro evropské ceny plynu. To je také zajímavé, je to zastropování. Pak tu máme Bulharsko, nejchudší zem Evropské unie. To, co jsme tady upozorňovali, že by bylo také možné. Pro domácnosti odhlasovala 16. prosince vládní koalice zmrazení cen elektřiny a tepla do konce března. Na konci února představil chorvatský premiér Andrej Plenkovič balíček ve výši 636 milionů eur na zmírnění růstu cen energií. Ministr financí řekl, že vláda také rozšíří vyplácení příspěvku na životní náklady. Česká republika. To slíbila, to se nestalo. No, ještě ji nikdo nevyužil, ale nabízena je. Balíček by měl kompenzovat energeticky náročná odvětví platbami z emisních povolenek nebo snížením DPH. Uvažovalo se též o překlenovacích úvěrech od státních ústavů nebo o úvěrech komerčních bank se státní zárukou. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v březnu řekl, že by se mohly zastropovat ceny energií, případně by mohlo dojít k nějakým daňovým úlevám včetně DPH.
Před dalším vystoupením zde mám ještě dvě faktické poznámky, a to pana poslance Kettnera a připraví se prosím paní poslankyně Maříková. Pane poslanče, máte slovo, dvě minuty.
Samozřejmě máme tady zákon zachování energie. Takže mě by zajímalo, kde vezmeme ten materiál pro výrobu toho bioplynu. Druhá věc. Pak tady padlo, že samozřejmě ta zařízení budou přímo i u kravínů. Jenže ony ty kravíny zaniknou. Takže vedle jakých kravínů ta zařízení postavíme, když ty kravíny jaksi nebudou? Nevím, co z nich uděláme. Jestli nějaké nové montovny, nějaké zařízení, nevím na co. Takže to jsou věci, které mě napadly při poslechu paní kolegyně.
Je tady celá řada dalších faktických poznámek.
Maďarský stát, Viktor Orbán. Tak zařiďte, aby Česká republika byla nezávislá na ruském plynu. Je to nesmysl. Je to lež. Polsko - to Havlíček vysvětlil. A znovu opakuji, že plyn se kupuje jako plyn. A rozhoduje ten, kdo to nakupuje. A to není určitě ta chemička.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, tak to byl krátký exkurz mezi plynové trubky a částečně také mezi potraviny, hrušky s jabkama a podobně. Takže pojďme se vrátit k dnešní schůzi. Úplně tak zmizely variabilní týdny. A já to srovnávám s tímto volebním obdobím, kdy tady vlastně sedíme, nemáme variabilní týdny. To je podstatně hodně, a proto se musíme scházet teď na mimořádných schůzích a pravděpodobně tím, že těch témat bude víc a víc, tak se budeme scházet. A není to jenom tím, že jsme omezili jednání Sněmovny o variabilní týden, ale je to také tím, že se ještě zkrátil čas na jednání Sněmovny o pět hodin, kdy vlastně musí ve středu jednat vláda. A teď jedná vláda. Vláda jednala různě. Ale vezměte si, že vláda většinou jednala v pondělí, kdy poslanci mají povinnost sedět ve svých kancelářích v regionech. A vlastně poslanci si dělají svou práci v regionech každé pondělí a vláda má celé pondělí na to, aby mohla jednat. To, co se bude dít, ty úkoly, které musíte projednat, tak se většinou dělají v pondělí. Ale tato vláda zasedá ve středu. Mně by to nevadilo, každý ať si zasedá, kdy chce. Jenom upozorňuji na to, že došlo k dalšímu zkrácení o pět hodin toho našeho času. Tím, že pro nás, pro opozici, je to také daleko složitější, protože tím, že došlo ke zrušení variabilních týdnů, tak samozřejmě došlo i ke zrušení interpelací těmi variabilními týdny. Takže i tím, že se ubral ten variabilní týden, nám, opozici, to vzalo možnost ptát se pana premiéra i ministrů na problémy, které české občany tíží a které je trápí. A my to samozřejmě chceme, protože ta možnost oficiálně se zeptat vlády, premiéra je strašně důležitá pro jakoukoliv opozici na světě. A premiér by měl odpovídat, stejně tak ministři. Já se tady chci vrátit k tomu, co řekla předsedkyně Sněmovny, že opozice by měla sedět v koutě, šoupat nohama a mlčet. Já bych se proti tomu chtěl důrazně ohradit, protože to je právo opozice v demokratickém světě. Témat, kterými se vláda měla zabývat, ale nezabývá, je čím dál tím víc. Podobně by je mohla řešit i Poslanecká sněmovna, ať už je to vážná energetická krize, nebo nastupující krize potravinová, o které se ještě příliš nehovoří a nemluví, ale samozřejmě potravinová krize bude přímým nástupcem energetické krize.
Váš návrh jsem zaregistroval. V tom případě budeme postupovat podle toho, jak byly předneseny návrhy. V případě, že neprojde, o návrhu pana předsedy Výborného. Nejprve tedy budeme hlasovat, aby rozprava k tomuto bodu byla omezena na dvakrát třicet minut. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. A nyní budeme nadále postupovat v rozpravě podle tohoto schváleného návrhu. Prosím, paní poslankyně.
Dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaná novela zákona o podporovaných zdrojích energie je z mého pohledu poměrně rozumná a já jsem připravena ji podpořit. Nyní bych vám ráda vysvětlila proč. Zákon o podporovaných zdrojích energie prošel v roce 2021 velkou novelou, a to mimo jiné v oblasti podmínek poskytování provozní podpory pro využití energie biomasy. Mezi subjekty, které tato kritéria mají dokládat, patří i výrobci biometanu, výrobci elektřiny a tepla a pěstitelské biomasy. To je ale nedostatečné, protože se ve výrobnách elektřiny a tepla nespaluje jenom samotná biomasa, ale také palivo z biomasy vyrobené.
Kolegové v pravé části sálu a kolegyně, poprosím, jděte diskutovat do předsálí. Prosím, pokračujte.
Výrobci elektřiny, tepla a biometanu využívající paliva z biomasy jsou na základě evropského práva po přechodnou dobu oprávněni prokazovat kritéria udržitelnosti prostřednictvím čestného prohlášení. Takovou možnost ale nemají výrobci, dovozci a prodejci vstupní suroviny určené pro výboru paliv z biomasy. Domnívám se, že toto je nevhodná právní úprava, protože zavádí neodůvodněné rozdíly. Předkládaný návrh tak možnost prokazovat kritéria udržitelnosti čestným prohlášením rozšiřuje i na výrobce, dovozce a prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliv a biomasy. Co mě ale překvapuje, je fakt, že vláda z celé energetické krize spojené s obrovskými problémy pro naše občany i pro český průmysl řeší pouze tuto dílčí novelu. Domnívám se ale, že vláda by raději měla aktivně řešit aktuální obrovské problémy způsobené enormním nárůstem cen. Mám přímo ze svého okolí příklad drtivého dopadu vzrůstajících cen na české podnikatele. Můj známý vlastní ruční sklárnu ve Zlínském kraji. U nás i ve světě má tato sklárna velmi prestižní postavení. Každý kousek výrobku z této sklárny je uměleckým dílem našich mistrů sklářů. Tuto sklárnu drtivě zasáhlo dramatické zvýšení cen plynu, který je nezbytný pro jejich výrobu. Při takovém zvýšení cen brzy přijdou o své zákazníky a majitel bude muset sklárnu zavřít a propustit všech 100 zaměstnanců. Na jejich příjmy jsou odkázané celé rodiny, které by v takové situaci zůstaly bez příjmu.
Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji. Takže říkejme to aspoň trochu přesně, když už to tedy komentujeme. Děkuji za pozornost.
Tak se táži, zda je nějaká námitka proti mému postupu?